U mě tu situaci vystihuje úplně jiné přísloví. Prosím vás, jde o to, že stále ti pracovníci, ti poskytovatelé řeší ten stejný stres jako v minulém měsíci. Už to tady zaznělo velice, velice jasně. Já to ještě jednou rozříkám, jak to je na ta čísla. Představte si, že se teď dozvíte, že tedy máte urychleně připravit projekt, který ale je pouze na ty terénní ambulantní, zejména preventivní služby, čili pouze na jeden segment toho, co potřebujete zaplatit, a že ho máte, ačkoliv jste ho chtěli připravit, plánovali připravit na leden, bleskově udělat tak, aby se začalo čerpat od října, ale i když to stihnete, tak ty peníze stejně mají být na tři roky. Já vím, paní ministryně tady říkala, že přece to lze čerpat i zrychleně, ale stejně realisticky to je nastavené tak, že to vychází skutečně na čerpání několika desítek milionů měsíčně. Myslím, že bylo více než zřetelné z toho, co tady zaznívalo, jaké skutečné hlasy chodí z krajů i z Asociace poskytovatelů sociálních služeb i z dalších, mnoha dalších organizací, že nad tím je opravdu velká pochybnost, jestli ta reprezentace krajů pořád zohledňuje skutečně jejich zájmy. Hovoří se tady stále o platech. Mě tedy zajímá - na jednu stranu se tu říká, vše je vyřešeno, na druhou stranu, nic není uzavřené.
Prosím pěkně, v Irsku asi několik týdnů před totálním krachem bankovního sektoru neměli téměř žádné špatné úvěry včetně hypoték, všechno bylo OK, protože realitní trh vypadal skvěle.
Já vám děkuji. Ještě by měl možnost závěrečného slova pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl tedy schválen. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Návrh Senátu se týká pobytu cizinců za účelem studia. Již dnes se vyžaduje, aby cizinec ze třetí země měl pro pobyt na území České republiky aspoň takové množství peněžních prostředků, aby se nestal zátěží pro náš sociální systém. Naopak argumentace aktuální výše peněžních prostředků na bankovním účtu cizince zcela neodpovídá textu této směrnice.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr Hamáček už tady v zásadě popsal podstatu pozměňovacího návrhu Senátu. Jeho podstatou je vlastně jediná věc, a to, že ulehčuje život studentům. Tedy, jak už tady zaznělo, je to pro studenty, kteří žádají o dlouhodobý pobyt za účelem studia, výhodnější.
Zda má zájem o vystoupení? Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Je zájem o závěrečná slova?
Pojďme si to říct v klidu. Ale bohužel, opakuji, to jsme nezpůsobili my, to způsobil nezodpovědný přístup vlády, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí. A znovu opakuji, tady nejde o žádný politický spor. Já skutečně tady nevystupuji v zájmu nás, KDU-ČSL, opozice nebo kohokoli jiného. Usnesení, které navrhuji, abychom dnes schválili, zní takto: Jenom aby nedošlo k mýlce, nechceme k té jedné miliardě další dvě miliardy, ale chceme k té jedné miliardě jednu miliardu, to, co jsme říkali od začátku.
Tak děkuji.
Je to zvýšení zvláštních příplatků, které vzniklo rozhodnutím vlády ze 17. prosince 2018, dopad 638 milionů korun pro kraje. Já bych k tomu chtěla říct následující. Za prvé, miliarda, kterou dáváme spolu s Ministerstvem financí a o které rozhodla včera vláda, plně pokrývá veškeré platy. Včera jsme tento krok schválili a vláda bude jednat urychleně v souladu se zákonem, tak aby na začátku měsíce srpna kraje tyto finanční prostředky měly na svých účtech. To znamená, že všichni poskytovatelé sociálních služeb budou mít na konci roku na výplatu svých zaměstnanců. Takže opakuji, že není pravda, že nebude na platy. Za druhé, klíčový moment, který chci připomenout znovu. Kraje s touto dohodou souhlasí. Téměř před dvěma týdny, bylo to toho 7. června, jsem se dohodla s paní předsedkyní Asociace krajů a kraje dohodu přivítaly. Minulý týden jsem s hejtmany jednala a musím konstatovat, že mně do očí žádný hejtman tuto dohodu nezpochybnil. Takže tuto kritiku nepovažuji za věcnou, ale za součást politického zápasu. Za třetí, jak už jsem včera uvedla, příkladem může být přístup KDU-ČSL a Zlínského kraje, který v tuto chvíli KDU-ČSL řídí. Zlínský kraj podle našich propočtů - je to dlouhodobá situace - dává pouze, nebo dofinancovává pouze pětinu toho, co je průměr všech ostatních krajů vyjma Prahy, protože Praha dává mnohem více, a tím pádem ten průměr zkresluje. To znamená, že dávají pouze 4 %, dofinancovávají tu alokaci, kterou Zlínskému kraji přiděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A pokud pan předseda Výborný říká, že nižší procento je dáno tím, že mají jinou strukturu poskytovatelů sociálních služeb, tak to jen dokazuje, že tomu vůbec nerozumí. Jen pro vaši představu, kolik dávají různé kraje.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Birke. Stále je připravena, přihlášena do rozpravy, paní Terezie Hyťhová.
Prostě tak to je a mě to nebaví. Samozřejmě je to otázka názoru, někdo s tím souhlasí, někdo s tím nesouhlasí.
Kolegyně Hyťhová ještě posečká, pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Já bych reagoval na pana poslance Stanjuru. On tady zmiňoval jednu interpelaci, já zmíním ještě jednu, která se týkala také předsedy Národní sportovní agentury, kdy vlastně, když jsem interpeloval pana premiéra, tak pan premiér zde přislíbil, že předseda Národní sportovní agentury bude jmenován na základě otevřeného výběrového řízení, takže ještě bych sem s panem poslancem Hniličkou tak jako natvrdo nepočítal, nicméně i on může vyhrát toto otevřené výběrové řízení.
Vracíme se k řádně písemně přihlášeným kolegům a kolegyním.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěla bych říct naše stanovisko SPD k této zamítnuté novele zákona, která vlastně byla zamítnuta Senátem. Jinak tomu nebude ani dnes. Musím podotknout, že je opravdu smutné, když víme, kolik lidí nyní pracuje v sektoru sportu na MŠMT a jak nyní sport v naší České republice vypadá. Pro nás je podstatné, aby do budoucna nedocházelo k problémům, které nastávaly v minulosti, například u dotačních titulů Můj klub 2018, a aby byl sport v České republice dostatečně zajištěn pro všechny naše sportovce. My ale nechceme další finančně nákladný úřad, který bude mít desítky zaměstnanců a bude náš stát stát miliony korun. Ještě bych dodala pár základních problémů, které si myslím, že opravdu jsou zásadní, a to je například nadměrný počet zaměstnanců. Nepřečetla jsem si v tomto návrhu, co konkrétně by každý zaměstnanec měl dělat, jaká by byla jeho náplň práce. A samozřejmě problémem jsou předpokládané finanční náklady. Děkuji za pozornost.
Milé členky vlády, členové, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi vystoupit stručně k této novele. Není mi to jedno, ale několik momentů, které budí mé určité obavy v tom, aby ten účel byl pozitivně a dobře naplněn, tady mám. Nebylo to v minulosti neobvyklé. Stávalo se to, že když třeba resortní ministr měl s něčím problém, převzal tuto klíčovou úlohu premiér a touto cestou šel. Takže nerozumím tomu, proč se to neudálo i v tomto případě. A mohou se ptát tady, v tento okamžik, jaký bude ten kontrolní, motivační nástroj ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vůči těmto lidem.
Já jsem vaše kolegy již svolával k hlasování. Ještě se zeptám, jestli má někdo něco dalšího do podrobné rozpravy. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Pokud není nějaká žádost o přepočet nebo tak, tak jsme tímto ukončili projednávání tohoto bodu. Končím dnešní jednací den.
Ten projekt může být maximálně na 48 měsíců. Takže to jsou ty principy. To je ta logika. Jinak ještě pro vaši informaci, sociální výbor si v Poslanecké sněmovně vyžádal speciální kulatý stůl a ten jsme také přislíbili a stanovení termínu je teď právě na straně paní předsedkyně Maxové. To si budeme muset asi vyjasnit. To je jiná věc na vyřízení. A opravdu mě to osobně zaujalo. Nicméně pokud je tady složení toho financování, které požadovala Asociace krajů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, a my jsme tomu vyhověli, tak tu záležitost doslova považuji za vyřízenou. Protože mě opravdu nesmírně překvapilo, že jsem byla obviněna spolu s paní ministryní financí z podvodu. Myslím si, a už jsem to zmiňovala, že pan předseda Výborný přestřelil prostřednictvím pana předsedajícího. Řekla jsem, že slušný člověk by se omluvil. To se může stát, v zápalu politického boje se prostě může stát, že člověk trošku přestřelí, myslím, že ten výraz je adekvátní.
Já děkuji. Nyní budou nějaké faktické poznámky. Než vyzvu prvního řečníka, tak je zde s omluvenkou pan poslanec Jiří Bláha, který se nám omlouvá mezi 19. a 22. hodinou z pracovních důvodů. Takže nyní prosím pana poslance Výborného s faktickou poznámkou. Stahuje. V tom případě paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. To je v tuto chvíli jediná faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Rozumím tomu dobře? Já chápu, že jsou tady tyto zdroje, ale současně je faktem, že z individuálních projektů nelze dofinancovat některé typy služeb. Já si myslím, že ta otázka není komplikovanější, že když nám na toto zodpovíte, protože to je to, o čem se tady celou dobu bavíme. A to je myslím podstata toho, co nám chybí. To nám prosím řekněte.
Absolutně nedává smysl, proč k tomu tady vyzývat nás. To opravdu není fér.
Prosím.
Zkusme jim na chvíli uvěřit. Takže teď se urychleně podají projekty na tři roky s tím, že čerpání bude ve třech měsících - dvou třetin té částky. Takhle jste vy pokryli tu miliardu do konce roku 2019 s tím, že z evropských projektů ještě máme víc. To jsou vaše slova, to jsou vaše výpočty. To nemůžete vůbec myslet vážně. Průběžně to bude někdo platit k tomu sedmému nebo desátému? Co se stalo? Vláda zvedla platy, to na tiskové konferenci oznámila - zvedli jsme vám platy, volte nás, zvedli jsme vám platy, my si vás ceníme - ale už zapomněli říct: Ale ty peníze jsme tam nenašli. To si zaplaťte, jak chcete, to jsou ty kraje. - A když už není co, tak se najde Čunek. A i kdyby to byla pravda, tak co ty ostatní kraje? Já netvrdím, že to je pravda. Co to je za argument? A tady slyšíme od předsedkyně Rady Asociace krajů - jak to říkala? Protože kdyby to bylo vyřešené, tak je to uzavřené, a můžeme se soustředit na kulaté stoly. A tam můžeme debatovat o systémovém řešení. Já jsem klidně pro! Dohodněme se, je kulatý stůl. No nepředstavitelné pro ty úředníky. Koho to nebaví, ať jde domů. Na rodičovský příspěvek. Tak podle mě už je to zlá vůle. Tak poprosím paní ministryni. Jak jste hledali, když jste nic nenašli? Mimo jiné jsme navrhovali zvýšit peníze na sociální služby. Není potřeba. Nenecháme si rozvracet rozpočet. Musíme to ocenit. Pak říkají, že jsou sociálně demokratičtí. Mám pochybnosti po dnešku o obou těch slovech. Musím říct pochybnosti a mrzí mě to. Já jsem očekával, a marně, to jednoduché řešení, že po té první debatě vystoupí pan premiér a řekne: Milá opozice, já jsem to prostě vyřešil. A pak bychom se mohli věnovat skutečně vážné věci. To znamená, systémové řešení. Chybí miliarda? Vlastně ne ve Sněmovně, ale kousek od Sněmovny. Já myslím, že to je prostě chybný přístup. Já tomu vůbec nerozumím. Ale jedna miliarda?
Dáme přednost paní ministryni.
Také jsme už s paní ministryní financí měly být od sedmi hodin na koaliční radě. Ale velmi ráda to zodpovím. Takže to byla část A - jedna miliarda. Druhá část, část B toho požadavku, bylo 900 milionů - výpadek individuálních projektů. Výpadek individuálních projektů, což jsou projekty financované poskytovatelům sociálních služeb přes kraje z Evropského sociálního fondu. Jak k tomu historicky došlo? Je to velmi složité. Úředníci mi tvrdí, že individuální projekty jsou vždycky omezené a musí tam být inovativní složka. Je to poměrně zdlouhavý proces. Bylo to půlroční vyjednávání s Evropskou komisí. Pokud nemám finance na individuální projekty a pak je dostanu k dispozici a lze je čerpat zpětně od toho data, kdy ten výpadek nastal, a nemusím na to mít ještě schválený nebo prodloužený projekt, tak prostě a skutečně - skutečně - došlo k čerpání těch výdajů, protože to je předpoklad, to je podmínka, tak je to financováno z těch individuálních projektů. To jsou sociální služby, které poskytuje přímo ministerstvo, protože jsou zjednodušeně řečeno velmi nákladné, velmi složité a neexistují v každém kraji. Jak už jsem zmiňovala, tak jsou to zejména sociální služby pro poruchy autistického spektra nebo pro lidi s roztroušenou sklerózou. A těch 81 milionů vzniklo přesně tak jako ta miliarda. Takže to je to složení.
Děkuji.
Já se nepovažuji za odborníka na sociální oblast, na to mám svého docenta, nebo tedy náměstka pro oblast sociální péče. Ale dovolím si tady odborný odhad. A možná tady je ten rozpor mezi tím, co slyšíme od paní ministryně a od jiných, kde je ten rozdíl vlastně chybějící jedné miliardy. A myslím si, že právě tu miliardu na ty platy, když dostaneme, tak vyřešíme problematiku všech veřejných organizací, které v podstatě musí ty platy zaplatit. Tak to tam v tom mailu bylo. A paní ministryně , já vás poprosím, nedávejte ruce do dlaní. To se nedělá.
Já jsem na to jenom upozornil, že vlastně ty sumy musíme sečíst, abychom viděli, kolik do té oblasti jde z veřejných zdrojů. A teď nemluvíme o krajských a obecních, ale mluvíme o evropských a národních. Pan hejtman mého kraje před chvílí promluvil a já bych řekl, že velmi rozumně. Takže nemá cenu to říkat takhle individuálně. Zlínském kraji je v koalici i váš koaliční partner, pokud se nepletu, dokonce i s námi. Myslím si, že to tak prostě je. Takže nemá cenu vytahovat jednotlivé příběhy krajů a mluvit o politickém složení krajské rady. Někde jsme v koalici. V jiném kraji ty samé politické strany jsou v ostré opozici. Ale je to velký rozdíl, jestli mluvíme jenom o těch, kteří jsou placeni z veřejných zdrojů ve smyslu platů, nebo těch ostatních. Každý, kdo někdy administroval evropský projekt, ví, jaká tam jsou rizika - jak v žádosti, v průběhu, ve vyúčtování a v následné kontrole. Je to prostě riskantní. Platí to o každém evropském projektu. A je mnohem jednodušší to zaplatit z národních zdrojů, sociální služby. No protože není vůle! To je jediná možná odpověď, která vás po třech týdnech marných debat může napadnout. Já tomu fakt nerozumím. Kdyby to byla vláda, která by fungovala v nějakém úsporném modu, škrtala by provozní výdaje, šetřila by od rána do večera, tak bych té argumentaci a postoji vlády rozuměl. Místo toho radíte všem, aby psali individuální projekty. A možná to projde na MPSV a řídícím orgánu toho programu. Jsme si jisti, že u následné kontroly to projde a že ty evropské peníze nakonec budou skutečně zaplaceny z evropského rozpočtu? Jsme si tím jisti? My si tím zdaleka nejsme jisti. Mě by to zajímalo, jestli tu politickou odpovědnost převezme paní ministryně pro místní rozvoj, protože do toho rezortu to patří, nebo paní ministryně práce a sociálních věcí, protože do jejího rezortu zase patří ten operační program. Vytváříme zbytečný průmysl a zbytečně nám utíkají peníze, které by mohly skončit u klientů sociálních služeb.